Dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k předložené poslanecké novele za klub KDU-ČSL. Tady bych ale navázal na kolegu Davida Kasala. I my jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba tuto novelu ještě poměrně dost vydiskutovat i se sociálními partnery právě v tom ohledu, o kterém už kolega Kasal hovořil. Ono se to netýká pouze zdravotnictví, dneska už máme v soukromé sféře i zařízení sociálních služeb a máme tady i některé další nepřetržité životně důležité provozy, které to může ohrozit. Děkuji za pozornost.
Pan poslanec Sklenák do rozpravy.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem se přihlásil spíše v reakci na své předřečníky, abych mimo to, co řekli oni, také připomenul, že podle údajů OECD patříme mezi země s nejdelší pracovní dobou. Mimochodem, ročně odpracujeme v průměru o 300 hodin více než Francouzi a o 400 hodin více než Němci. Zdá se, že tedy dnes je vůle nechat projít tento návrh zákona prvním čtením. Sociální demokracie usiluje o tento krok řadu let, takže samozřejmě podporujeme projednání tohoto zákona a věřím, že bude mít podporu i v tom třetím čtení a skutečně všichni zaměstnanci budou mít nárok na pět týdnů dovolené ze zákona.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, pátý týden jako zaměstnanecký benefit je určitě něco, co rád podpořím, kdekoliv to uvidím a kde to umožňují zaměstnavateli jeho možnosti a kde se se svými zaměstnanci na tomto benefitu dohodl. Nařídit to ve všech segmentech české ekonomiky všem podnikatelům, všem podnikatelským subjektům, vidím v současné chvíli jako naprosto mimořádné riziko, kde si myslím, že zasahujeme mnohem víc do vlastnických a podnikatelských práv, než je záhodno, a činíme příslušné firmy v daných segmentech neskonale zranitelnější, než si s nadcházejícím příchodem ochlazení můžeme dovolit.
Jsou různé debaty o tom, jak tam nasypeme miliardy, jak pomůžeme regionům, že tam pošleme obrovské dotace. Ale že by to nějak razantně napřímilo tyto regiony a zvedlo je, v tom to není. A tito vzdělaní lidé, když jejich děti budou chodit do škol a oni uvidí, že se jim komplikuje oproti ostatním regionům možnost dostat se třeba na střední školu, nebo dokonce vysokou školu, tak budou tlačit na to, aby se to vzdělávání v místě zkvalitnilo. Návrh, který tady dáváme, reaguje také na to, že republika je prostě rozdělená. Kolikrát jste v regionech slyšeli, co to zas v té Praze vymysleli, co to zas ti Pražáci, vždyť oni vůbec nevědí, kudy jde život a co se tam děje. Podívejte se na výsledky voleb, jak volí Česká republika, jak prostě jsou to dvě země. Máte nějaké výsledky v centru, ve velkých městech, a pak máte opačné výsledky, pokud je volba jenom mezi dvěma možnostmi, máte opačné výsledky v regionech. A to prostě pro společnost není zdravé. Není zdravé, a je to dokonce nebezpečné. Když si promítnete na mapu České republiky, to, kde se vyplácí nejvíce dávek v hmotné nouzi, tak prostě vidíte Sudety. Když se podíváte, kde je nejvíc lidí v exekuci, případně v dluhové pasti, znovu vidíte Sudety. Když se podíváte, kde je nejnižší kvalita vzdělávání už na základních nebo středních školách, znovu vidíte Sudety. A to prostě není v pořádku. Lidé tam nejsou horší, nejsou hloupější, jenom prostě mají daleko menší šanci. Podle průzkumů, které jsou k dispozici, tak už to, kde se narodíte, určuje to, jak uspějete v životě. A to je přece hrozně špatně, když poštovní směrovací číslo vám už napoví, to, které budete mít na svém rodném listu, co vás v budoucnosti čeká. Co se s tím dá udělat? Zmínil jsem možnost dotací. Podle mě nefungují. Nasypeme tam miliardy, kde se kradlo, bude se krást víc, ale strukturálně to nezměníme. Potřebujeme tam ta pracovní místa, která budou obsazena vzdělanými lidmi. Můžeme apelovat na soukromé firmy. Ale půjdou tam? Nejspíš nepůjdou, protože jim to nevyhovuje, není to pro ně v tuhle chvíli výhodné. Ale stát má v ruce jednu obrovskou sílu, kterou zatím nevyužívá, nebo ji využívá jenom částečně, a to je to, že stát je velkým zaměstnavatelem. Stát je stabilním zaměstnavatelem a stát je zaměstnavatelem, který také rozhoduje o tom, kde ta pracovní místa jsou. A z toho vyplývá ten návrh, který jsme tady předložili. Opírá se o to, že v regionech dneska se propadá vzdělanost, tak chceme tam dostat kvalitní pracovní místa, dobře placená místa, stabilní pracovní místa, která budou generovat další hodnoty, které jsem zmínil. A chceme tam dostat také peníze. A nejefektivnější peníze, které tam můžou jít, jsou právě ty, které tam přijdou s platy, protože ti lidé budou určovat, které služby tam budou prosperovat, jaká kultura se tam bude provozovat a jakým způsobem tam budou vypadat školy. To je něco docela zásadního pro ten region. Nečekejme výsledek, který se dostaví během roku, dvou po tomto zavedení. Ono to bude trvat. Prostě ten potenciál a možnost růstu České republiky je v regionech. Pokud se k nim budeme stavět zády, tak na to všichni doplatíme. Doplatíme na to v ekonomice, doplatíme na to jako společnost, doplatíme na to i v bohatství celé republiky. Není to vůbec nový nápad. To, že se přesouvají některé centrální úřady - a jasně říkám, nejde o ministerstva, ta zůstávají v Praze - tak to, že se přesouvají některé centrální úřady, právě z tohoto důvodu je věc, která se děje už desítky let v zemích, jako je Švédsko, probíhá v Estonsku už druhé volební období. Najdete tyto změny v Norsku, kde stěhují úřady až za polární kruh a kde mají předepsáno, že už žádný nový úřad nemůže sídlit v Oslu. Dějí se ve Velké Británii, kde Velká Británie má dokonce předpis, že do roku 2030 celá polovina státních zaměstnanců bude přemístěna z Londýna do ostatních velkých měst ve Velké Británii. Celá polovina. Ani v České republice to není nový nápad. Už i tady se o tom uvažovalo v minulosti, když se zvažovalo třeba přemístění báňského úřadu do Ostravy. To jsou věci, které tady už byly diskutovány, na plénum Sněmovny se však nedostaly. Vrátím se ještě k té mezinárodní zkušenosti. Ale příklady toho, jak se přemisťují úřady právě proto, aby země byla scelená, najdete třeba i v Mexiku, v Jižní Koreji. Ve Velké Británii dokonce toto snažení urychlili po brexitu, když právě po sobě viděli tu mapu, která byla černobílá ve smyslu remain, anebo leave, prostě zůstat, anebo opustit Evropskou unii. Přesně bylo rozděleno, že centra hlasovala jinak než regiony. To roztržení společnosti je celosvětový trend, kterému musíme čelit. Návrh, který je před vámi, já jeho konkrétnímu odůvodnění nebudu věnovat až takovou šíři, protože myslím, že je důležitá debata ve výborech, kam pevně věřím, že ten zákon pošlete. Debata o tom, jaké jsou možnosti regionů, co můžou nabídnout, debata o tom, co v těch regionech může být ve vzdělanostní struktuře poskytnuto za služby. Tento návrh je, řekněme, pracovní. Ano, jsou tam třeba dopravní úřady přesunuty do Pardubic. Máme tam Univerzitu dopravní, máme tam silnou fakultu a dává logiku, že Pardubice jsou tím dopravním centrem, jsou křižovatkou České republiky. Stejně tak dává samozřejmě báňský úřad z mého pohledu logiku, aby sídlil v Ostravě. Dovedu si tam představit třeba i Státní fond životního prostředí, o který vím, že má ostravský region zájem, a který určitě dává smysl, aby v tomto místě byl.
Z těchto důvodů budu navrhovat zamítnutí tohoto návrhu v prvém čtení.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Jarošovou, připraví se pan poslanec Dominik Feri.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Ráda bych se zde vyjádřila k této novele zákona o změně sídel některých státních úřadů. Konkrétně se jedná o 23 úřadů, které by se měly přestěhovat z Prahy do krajských měst v celé ČR. Tento návrh nemohu podpořit, protože mi k tomu chybí jakýkoliv rozumný důvod. Nezanedbatelnou finanční stránkou by bylo také ukončení stávajících smluv nynějších zaměstnanců, to znamená například odstupné. V některých místech bude i problém zajistit vhodné odborníky pro nové pozice. Nemůžeme očekávat, že by se tito odborníci stěhovali za prací kamkoliv mimo Prahu. Také těžko pochopit argument, že se ušetří miliardy na mzdách, jelikož státní zaměstnanec je placen podle zákonem daných tabulek a je jedno, zda působí v Praze, nebo ve Znojmě. Myslím si, že není nezbytně nutné, aby vznikaly za každou cenu nové a nové zákony a zatěžovaly náš již tak nepřehledný právní systém, zvláště bez závažných důvodů.
Děkuji.
Ale myslím si, že zabývat se tím je více než vhodné. V takovémto rozsahu je to spíš úkol do nějakého programového prohlášení vlády do nějakého dalšího výhledu.
S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Bláha.
Pokud to myslíte opravdu, tak pojďme podpořit zrušení dovozu podnákladových cen (?) za podnákladové ceny surovin a výrobků ze zahraničí, podotýkám dotovaných, a budeme mít práci na vesnici, budeme mít práci v regionech, lidi nebudou utíkat. Zajistěme spojení, internet, telefon, pokrytí signálem tak, jako to je v Praze, pro všechny regiony. Zajistěme dopravní infrastrukturu. A to poslední, což je nejdůležitější, změňme přerozdělení peněz. Ještě jednou: vy tady v Praze dostanete stejný počet peněz jako všechny kraje dohromady. Takže nad tím je potřeba se zamyslet, a pak bude i ta kultura v těch krajích, pak bude i to vzdělání v těch krajích, protože na něj budou peníze, a tak dále, a tak dále. Děkuji za pozornost.
Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Procházková. Připraví se pan poslanec Feri a pan poslanec Votava.
Věnujeme se tomu už déle jak dva roky. Takže myslím, že je potřeba, aby se to tady řeklo, aby byli všichni ujištěni, že když k nám nastoupí, tak budou mít nejenom velmi dobré platy, ubytování, ale i zaměstnání pro partnery, a to na vysoké úrovni.
Dovolím si citovat jednu z nich, která je pod číslem 3 a kde si myslím, že je jasně řečeno, že právě nelze se skrývat za jakoukoliv důvěrnost takto závažného dokumentu. Cituji: "Přístup k dokumentu, který orgán vypracoval k vnitřnímu použití nebo který obdržel a který se vztahuje k záležitosti, v níž orgán ještě nerozhodl, se odepře, pokud by zpřístupnění dokumentu vážně ohrozilo rozhodovací proces orgánu, neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění." Je to v zájmu veřejném. Co jiného by mělo být než to, jakým způsobem je tady nakládáno s evropským i českým právem? Tak proto vám tady toto cituji. Je to samozřejmě k nahlédnutí vám všem, mám to u sebe. Jsem připravena vám to poskytnout.
Já vám děkuji.
Já jsem nebyl ráno na grémiu schopen odpovědět na tu konkrétní otázku, jestli jsme schopni v rámci bych řekl konstruktivnosti jednání Poslanecké sněmovny tento týden podpořit návrh na zařazení nového bodu, který se týká toho evropského auditu. Ano, jsme po naší debatě na poslaneckém klubu schopni to podpořit a podpoříme to samozřejmě. Teď je jenom otázka, jestli podpořit návrh kolegy Bartoše, který to navrhuje vlastně po písemných interpelacích, de facto na 11. hodinu.
My jsme samozřejmě ještě neměli příležitost se dokonale s tou zprávou seznámit. Z toho důvodu, pokud by se hlasovalo o zařazení na program dnešní schůze, tak hnutí SPD by se zdrželo. My samozřejmě jsme pro to, aby se ta zpráva zveřejnila, aby byla veřejná a aby se projednávala. Pokud se bude hlasovat o zařazení na čtvrtek, tak hnutí SPD zařazení na program této zprávy podpoří.
Já jsem měl ještě možnost teď krátce hovořit s panem předsedou Faltýnkem. Takže to je můj alternativní návrh k prvnímu návrhu jako první věc na dnešním jednání.
Jenom snad poznámka z mé strany. Ale doufejme, že to všechno vyjde.
Navrhuji, aby to byl dneska třetí bod po vratkách ze Senátu. Já myslím, že my, kteří máme opoziční okénko, těch pět minut, když jsme čekali šest měsíců, tak těch pět minut ještě počkáme.
Nikoho nevidím, takže pan poslanec Václav Klaus mladší k pořadu schůze.
Dámy a pánové, dobrý den. Odůvodnění: V roce 1968 skupina 99 pragováků řízená nějakým stranickým tajemníkem poslala udavačský dopis do Moskvy, aby se zasáhlo proti pravicovým revizionistům a ohrožení vývoje v republice. Takže já bych chtěl vyzvat Sněmovnu, abychom se skutečně o tom začali vážně bavit a rozhodli jsme, zda jsem na straně svobody slova, demokracie pro všechny, anebo jsme na straně cenzury, udavačů a různých komisí. Jeden z těch signatářů toho dopisu, pan Žáček, tady ve Sněmovně na mikrofon nedávno řekl, že řádění banderovců je sovětská propaganda. No tak tady si na tom smlsl pak pan Okamura, protože mu dal příklad hlavního města Prahy, kde vládnou. No a co, tak se vedla veřejná diskuse, každý si nějak obhájil to svoje. Ale až zase bude orgán a komise, která bude rozhodovat, kdo tedy dezinformoval, kdo nedezinformoval, kdo má být zticha, tak jsme těm totalitním společnostem daleko blíže. Chci zkrátka říct, že svoboda slova je základ demokracie, svoboda slova pro všechny. A ten základní princip je asi tento: já nesouhlasím takřka se vším, co říkáte, ale vždy budu hájit vaše právo to říkat.
Ale ono to tam přinese i větší sounáležitost a pospojování společnosti a respektu ke státu. Protože už se bude hůř říkat, že něco vymysleli v Praze, že co zas odtud přišlo, co to je zase za pohromu. Oni vůbec nerozumí tomu, jak fungují regiony. Ale ti státní úředníci v tom místě budou i určitými vyslanci státní moci. A že to nejsou vykouzlená rozhodnutí z rukávu, ale že to prostě má nějaký základ. Budeme tam mít ty, v uvozovkách, ambasadory státní moci, kteří tu republiku prostřednictvím těchto mostů budou držet dohromady. Něco, co nesmírně potřebujeme. Ten návrh mluví o 23 úřadech, které navrhujeme přesunout do jednotlivých krajských měst. Proč krajských měst? A mluvíme o necelých pěti tisících pracovních míst, která by se z centra, v tomto případě z Prahy, přesouvala do regionů. Možná vám to přijde jako obrovské číslo, ale já vám řeknu jiné obrovské číslo. Denně do Prahy dojíždí 180 tisíc lidí. Denní příjezd do Prahy je 180 tisíc lidí. A je hrozně těžké sehnat kvalitního zaměstnance do státní správy v Praze, protože ten trh je hrozně konkurenční. Tento návrh tedy i s tímto předkládáme, aby to bohatství, které je dneska koncentrováno v centru - a je to naprosto přirozené a vždycky to tak bude, že Praha bude tahounem, že centrum bude tahounem, že bude tím nejbohatším, že bude místem, kde se koncentruje vzdělanost, to nikdo nemůže napadat a je to zcela přirozené a normální. Je to tedy návrh, který má ambici pomoci celé republice. Pomoci v tom, aby držela dohromady, aby regiony přes platy byly bohatší, ale zároveň aby tam lidé tlačili na kvalitnější vzdělávání, na kvalitnější služby, třeba i na kvalitnější kulturu, která tam může fungovat. Můžete čekat, že tam stoupne počet abonentek v tamních divadlech, že to umožní tamním institucím úplně jiné plánování. A ta pozitiva, která to přinese do těch regionů, budou dlouhodobá a zásadní. Já vás v tomto žádám - i za tu Prahu, které to neublíží, které si myslím, že to naopak prospěje v tom, že to přehřátí, které tady je, už je naprosto negativní i pro tu Prahu. I pro Prahu je problém ta doprava, kterou způsobuje těch 180 tisíc dojíždějících. A jenom pět tisíc vyjíždějících, které navrhujeme tady, je prostě zlomkem, který není problém naplnit. Ale myslím si, že je to skutečně velice důležitý zákon, který podpoří regiony, ale který podpoří vlastně celou Českou republiku.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak již uvedl navrhovatel, cílem návrhu zákona je přesun sídel 23 úřadů z hlavního města Prahy do jednotlivých krajských měst České republiky. Autoři sledují v návrhu decentralizaci státní správy a pozitivní dopady na kraje, a to zejména ve vytvoření kvalifikovaných pracovních míst, jak již bylo zmíněno zástupcem předkladatelů. Neznáme v podstatě vlastně sociální dopady, jak již bylo zmíněno. Možná pouze část zaměstnanců by souhlasila s přemístěním své rodiny do příslušného kraje, většina by možná hledala uplatnění jinde v Praze, a vytvářely by se nové pracovní pozice v krajích, což je chvályhodné. Nicméně i můžeme předpokládat, že by došlo k nějakému narušení kontinuity výkonu této státní správy. Pokud jde o státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, pak návrh zákona má přímý vliv na veřejné rozpočty. Zároveň v návrhu zákona jsou předjímány úspory, jako je výstavba nového administrativního komplexu, úspora na nájemném či úspory na platech, které nejsou reálně vyčísleny a opět by byly předmětem předpokládané spekulace v rámci diskuze v jednotlivých výborech. Na druhé straně, jak jsem již řekl, je to zajímavá myšlenka, je to cesta, která v některých evropských zemích je sledována a jistě by posílila jednotlivé kraje o velmi vzdělané lidi, kteří by zde našli uplatnění s celými rodinami a posílili místní komunitu.
Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, páni ministři, milé poslankyně, ctihodní poslanci, má řeč bude krátká. Paní ministryně uvedla tento bod téměř dokonale. Děkuji za slovo a za pozornost.
Nyní tedy s přednostním právem pan předseda.
Mám velkou radost, že se nám podařilo dostat až do tohoto stadia, kdy už ten zákon je v podstatě finální.
Mám pocit, že opět úroveň hluku je nemístná. Prosím o klid.
Děkuji. A tam to samozřejmě žádným výborem pro nominace neprocházelo. Výbor pro nominace by se měl zabývat případy, jako jsou ty České dráhy a představenstvo Českých drah, protože to jsou daleko vlivnější a významnější posty.
Rozpravu končím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Děkuji všem za pozornost. Otevírám bod Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
Hlavní činnosti Grantové agentury bylo ve sledovaném období poskytování účelové podpory na řešení grantových projektů. Ve sledovaném období obdržela kontrolní rada 23 stížností na neudělení podpory či na výsledek oponentního řízení. Všechny byly ze strany kontrolní rady Grantové agentury České republiky vyřízeny. Přílohou ke zprávě je návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky, který máte všichni k dispozici. Dámy a pánové, v obecné rozpravě je to vše.
Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení. Končím všeobecnou rozpravu. Ptám se případně na závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se hlásí opět pan poslanec Grebeníček.
A s jakým pochopením se to tady setkalo? Nesetkalo. Bohužel.
Pan poslanec Václav Votava.
Samozřejmě můžete podávat jakýkoliv návrh. Regionům pomůže samozřejmě kvalitní infrastruktura, především dopravní. A to je základ. Můžu polemizovat i s tím, že se vlastně zlepší nějaká dostupnost pro občany. Takže i o tom to je. A co se týká těch pracovních míst, tak to je taky chiméra, že tam vznikne řada nových pracovních míst. A ty tam hned tak nenajdete.
Na vesnici asi těžko budeme dělat politiku, takže tam bychom měli tvořit brambory a jablka a jiné záležitosti. Takže to je právě o těch dotovaných cenách. Pokud snížíme dovoz dotovaných výrobků do České republiky, vrátí se práce na vesnici. A jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsem opomněl v rámci RUD, a pokud chceme spravedlnost - jaká je spravedlnost, že občan v Liberci dostane v rámci RUD dvakrát méně než v Plzeňském kraji, třikrát méně než v Brně, sedmkrát méně než v Praze?